O tomto návrhu usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Poslanecká sněmovna žádá vládu,
O tomto usnesení zahajuji hlasování. Ani tento návrh nebyl přijat. Chápu mimořádnost situace a citlivost zejména kolegů na levici...
Už budeme končit.
Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Zahajuji hlasování o tomto doporučení prezidentu republiky. Přihlášeno je 130 poslankyň a poslanců, pro 44, proti žádný. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím, paní poslankyně. Ještě s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.
A není to tady poprvé, my tam s tím máme bohaté zkušenosti, co nám všechno padalo na hlavu. Pokud budeme těmto incidentům věnovat nadměrnou pozornost, tak je jenom namnožíme. Věřím, že tak činím jménem nás všech.
Děkuji paní poslankyni Balaštíkové. Mám dvě faktické poznámky - pana poslance Michala Kučery, potom pana poslance Laudáta. Faktická poznámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já jsem si tady se zájmem vyposlechl to emotivní vystoupení své předřečnice. Před stejný problém jsou postaveni výrobci elektrospotřebičů, výrobci průmyslového zboží, výrobci zahradnického zboží. Jakým způsobem chce ochránit výrobce elektrospotřebičů? Ti se potýkají se stejným problémem jako zemědělští výrobci.
Já už jsem nechtěl k tomuhle vystupovat. Nicméně když jsem poslouchal paní Balaštíkovou, tak musím říct: Kdo tady devastuje malé a střední podnikání? Vy přece připravujete registrační pokladny, kterými vyřídíte minimálně, když budeme kopírovat zkušenosti z jiných zemí, 10 % malých a středních podnikatelů! Vy jedno děláte... Tragédie na tom je, že zatím se vám velice úspěšně daří nalhávat národu, že vlastně jste středopravicová nebo pravicová vláda. To opravdu začínám mít problém se žaludkem nad vaším chováním. Ale tady děláte přesný opak. Vy jste vyřídili inovace, podnikatelské prostředí, aby naše firmy byly konkurenceschopné, tím, že jste brutálně zdanili regulované fondy, což nemá ve světě téměř obdoby.
Faktická poznámka paní poslankyně Balaštíkové, která bude reagovat na vystoupení pana kolegy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji. Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Petr Bendl. Už máte řádnou přihlášku, prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. K tomu máme kompetentní úřad, který má jednat v případě, že dochází k nějakým nespravedlnostem nebo že někdo zneužívá dominantního postavení na trhu. A pojďme si povídat o tom, co můžeme udělat pro to, abychom zlepšili prostředí, co se týká kvality. Ale to, co se tady navrhuje - už tady bylo řečeno. Vstupovat do vztahu, který je mezi výrobcem, zpracovatelem, dodavatelem a prodejcem, kde si osobujeme právo jako stát vstupovat někam mezi tyto entity a budeme říkat: ne, pozor, tohle už není spravedlivý, tady už je to zisk, který by náhodou mohl odtéct někam do zahraničí... Prosím vás, tohle už ne, na to máme zákon... A tady nějaký úředník bude říkat, co je a nebo není potřeba.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý den 27. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím tedy, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Informuji vás o omluvách. Ve 12.45 máme volební bod 112, ve 14.30 jsou zařazené body, ale předpokládám, že to ještě dozná změn.
Děkuji za slovo. Navrhuji, abychom dnes pevně za bod 121 zařadili dva body - konkrétně bod 72, což je ratifikace dohody o přidružení s Gruzií, a bod 87, což je ratifikace dohody s Chorvatskou republikou.
Pane poslanče, je to ta informace pouze ministryně pro místní rozvoj? Protože původně ten...
Děkuji. Nelekejte se.
Neslyším, co pan poslanec navrhuje. Děkuji. Pan předseda Stanjura, potom pan předseda Kalousek.
Dobrý den. Děkuji.
Pan předseda Kalousek.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré ráno, kolegyně, kolegové. Já jsem si včera při projednávání změn programu dovolil informovat Poslaneckou sněmovnu, že nebude-li zařazen bod informace o monitorovacím systému, vyvoláme mimořádnou schůzi.
Jako první bod do bloku prvních čtení.
Doufám, že netrvá na návrhu na přerušení do příchodu, když pan ministr přišel. Ale nemohu mu dát zatím slovo, protože tady mám faktickou poznámku pana kolegy Bendla, takže budu muset nejprve podle jednacího řádu dát slovo panu poslanci Bendlovi k faktické poznámce a potom pravděpodobně pan ministr s přednostním právem. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já si myslím, že tento zákon ani příliš podrobného komentáře nevyžaduje. Já si pamatuji živě podrobnou diskusi k návrhu tohoto zákona. Téměř vždy, když jsme napsali jakýkoliv paragraf, vždy jsme našli něco, co ten paragraf zpochybňuje, a navíc jakým způsobem se ten paragraf dá obejít a jak se to dá udělat tak, aby zákon ve skutečnosti byl obejit a nakonec se postavil proti těm, kteří za ten návrh zákona plédovali. Nikdy jsme nenašli absolutní recept, jak kohokoliv ochránit. Myslím si, že to je zákon, který je nadbytečný, ve finále nic neřeší, přinese více byrokracie. A věřte mi, obrátí se proti těm, pokud jej schválíme, kteří za něj dneska lobbují a říkají, že to je jediný způsob, jak ochránit malé vůči velkým.
Nyní pan ministr Jan Mládek s přednostním právem k otázkám, které tady padly.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych vaším prostřednictvím odpověděl panu poslanci Laudátovi na jeho dotazy. Především bych chtěl panu poslanci vaším prostřednictvím sdělit, že tento zákon má tak nějak fluidního kompetenčního ministra, protože já jsem tady před osmi lety tento zákon předkládal jako ministr zemědělství. Jako ministr zemědělství, tak to historicky bylo. Může to být samozřejmě také ministr průmyslu a obchodu a může to být také předseda vlády a má to také dobrou logiku, protože existuje něco jako vládní legislativa a hlavním úřadem, který nakonec bude vykládat tento zákon nebo vykládá a bude vykládat, je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Tak to prostě je. A já bych si docela odpustil na místě některých kolegů ty úsměšky. Tržní ekonomika je boj o místo na slunci a ten boj by měl být férový. To je moje jediná prosba. A pokud bude zapotřebí, zastoupím pana premiéra na jeho místě, na místě předkladatele.
Děkuji panu ministrovi průmyslu a obchodu Janu Mládkovi za jeho vystoupení a konstatuji, že v tuto chvíli nemám žádnou... už mám přihlášku do rozpravy - pana předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Nejprve krátká reakce na pana ministra. Já se určitě nechci vysmívat poraženým. Já mám pochybnosti o účinnosti tohoto nástroje a chci uvést několik faktů nebo názorů, které to podpoří. Takže v této chvíli si nemůžeme vystačit s tak oblíbenou větou a oblíbeným postupem: chce to po nás Brusel, chce to po nás Evropská komise, musíme to udělat. O tom prvním případu, o kterém také média psala, nevím, jestli skončil už pravomocně, nebo to řízení pokračuje. To samo o sobě ukazuje, jak ten nástroj je funkční.
Ráda bych vás v té souvislosti informovala, že Česká republika není v Evropě jediným ostrůvkem, kde je práce norského sociálního úřadu podrobována v souvislosti s případem vlastních občanů tvrdé kritice. Aktuálně budí pozornost případ sedmiletého chlapce, který dobrovolně prchal od norských pěstounů za svými příbuznými do Litvy, ale ze sousedního Švédska byl vrácen do Norska, aniž by byla doposud rodina informována o tom, kde se chlapec nachází. Ve světle tohoto a dalších případů není tedy případ rodiny Michalákových v Norsku ničím výjimečným. Mám zde případy další. Zanedbávání péče nebylo prokázáno. Malého přivezli rodičům pouze na křtiny a smí ho vidět čtyři hodiny ročně. Přes pěstouny, kteří byli silní kuřáci, se dostal do pečovatelského domu pro postižené děti. Jeho rodiče o něj stále bojují. Tyler, syn Američanky. Odebrán v 19 měsících pro údajně špatné prospívání spojené se stravou. Kontakt s dítětem má matka zakázaný, aby nemohla dítě unést do Spojených států amerických. Dvě brazilské děti. Matka Daiane Alves Lopes. Důvodem odebrání byl nízký věk matky, 20 roků. O své děti bojuje. K norskému soudu dojíždí z Itálie, kam se odstěhovala ještě během třetího těhotenství, aby jí po porodu nevzali i třetí dítě. Těhotenství matka i s rodinou prožila ve speciálním zařízení, kde byla nucena pobývat, protože sociální služba si dohledala její minulost z pubertálního věku. Soudně se bránila pobytu v zařízení a bojuje i o své dítě. Důvod odebrání je údajně nedostatečný oční kontakt, vypozorovaný během pravidelných a neohlášených návštěv sociálních pracovnic v rodině po návratu z porodnice a fakt, že matka je nedoslýchavá. Ačkoli je holčička plně kojená, matka má povolený kontakt jednou za 14 dní. Dítě je u pěstounů na neznámém místě. Minulý týden Parlamentní shromáždění Rady Evropy přijalo rezoluci kritizující země, které odebírají děti rodičům ukvapeně, bez toho, že by jim nabídli reálnou alternativu. Přestože žádné země nejsou v tomto usnesení výslovně jmenovány, všichni věděli, že hlasují zejména o Norsku a Velké Británii. Vím o tom také z toho důvodu, protože v lednu schválil výbor Parlamentního shromáždění jednomyslně usnesení, kde jsou doložena čísla. Také na půdě Parlamentního shromáždění Rady Evropy byla předložena petice Litevců, kterou podepsali i někteří z našich poslanců, za což jim osobně děkuji. Ukazuje se, že kauza Evy Michalákové není ojedinělá a že Norsko má v oblasti péče o děti závažné systémové nedostatky a zdaleka není kritizováno pouze námi. Dnes je již otevřeně kritizují vlády pobaltských států či Turecka. Ukazuje se rovněž, že v rámci Norského systému existují místní úřady postupující drakoničtěji než ostatní, které se v seznamu kauz objevují častěji než jiné. Na konci května se pak má proti norskému postupu vůči rodinám protestovat hned v několika evropských metropolích. Hlavní demonstrace se přitom podle mých informací uskuteční přímo v Oslu, protože odvahu zveřejňovat svoje případy tam má stále více rodin. Podělím se s vámi tedy o drobnou perličku. Dávalo by to možná naději, že pochybné postupy aplikuje vůči vlastním i zahraničním rodinám pouze jeden místní úřad Barnevernu. Oficiální a nedostačující odpověď Norska, kterou máme před sebou, ale bohužel takovou domněnku spíše vyvrací. Naším cílem nemá být boj proti norskému státu. To se může přihodit každému státu, i demokratickému, postupem času. A od toho zde také existuje mezinárodní mechanismus ochrany lidských práv. A nyní již přicházím k předložení návrhu usnesení a vysvětlení jednotlivých bodů. Protože Norsko mlčí a nesděluje nám odpovědi na zásadní otázky, které se dotýkají českých občanů, navrhuji vám takovéto usnesení. První návrh pochází z minulé schůze a navazuje na usnesení, které jsme přijali v prosinci. Tehdy jsme vládu především požádali, aby zjistila, jaké jsou důvody odebrání dětí Michalákových a jejich rozdělení do různých pěstounských rodin, protože nikdy nemůžeme vyloučit, že takové důvody skutečně existují, že jsou to důvody legitimní a pochopitelné. Proto bylo třeba dát norským úřadům možnost jejich pozici vysvětlit. Jak vyplývá z informace předsedy vlády, která nám byla předložena, česká vláda tento úkol splnila. Nedostala však uspokojivou odpověď. Norská vláda se vymlouvá na to, že nemůže zasahovat do činnosti jednotlivých místních úřadů, přestože nad nimi má možnost systémové kontroly a přestože za jejich činnost nese právní odpovědnost před mezinárodním společenstvím, a tedy i vůči České republice. Bude to také další část mého návrhu na usnesení. Bere na vědomí v bodě Bod II - konstatuje, že vláda splnila první část zadání a požádala Norsko o příslušná vysvětlení. Ano, to je pravda. Nedostalo se jí však uspokojivé odpovědi.
Nicméně znovu říkám - já bych ještě pochopil, kdyby pan ministr průmyslu a obchodu Mládek přišel s pořádným zákonem o hospodářské soutěži, tam to patří, tam by měly být vyrovnány, vyváženy, a velice citlivě, vztahy dodavatele, odběratele, všechno. Tady prostě vy něco nastřelujete. Vy sem dáte takovýto materiál, tenkrát ten materiál byl stejně katastrofální, jako je ten dnešní, bez jediné analýzy. No nemůže. Já tady žádné řetězce nebráním, zrovna tak jako nebráním monopolního dodavatele toastového chleba. A pak se ptám, proč potraviny jo, a proč někomu nevadí velké řetězce prodávající elektroniku. Vy si tady s něčím pohráváte nekvalifikovaně a to mě na tom velice mrzí.
Ano, rozumím vám, pane poslanče.
Já se obávám, že už to vymysleli jinak hned při první schválené podobě zákona o významné tržní síle.
Ještě jednou požádám kolegy o klid. Děkuji.
Děkuji a přeji vám pěkný večer. A prosím, nikdo nikam neskákejte!
Tento zákon měl předložit pan premiér, nebo předkládá pan premiér. Čili je naprosto správné, že to předkládal pan premiér, protože panu premiérovi podléhá ÚOHS a skrze něj ÚOHS vstupuje do vlády, neboť předseda ÚOHS není členem vlády. Já nerozumím některým komentářům, že my máme rezignovat na jakoukoliv snahu něco udělat se zjevně neuspokojivým stavem, který je v českém tržním prostředí. A kromě toho existují organizace výrobců, které zajišťují odbyt. Takže v případě, že se nedostane do těch nadnárodních řetězců, existují alternativy. Já samozřejmě naprosto chápu celou řadu těch poznámek, že je obtížné něco dosáhnout změnou zákona, protože na druhé straně je velmi kompetentní protivník, který je schopen zaplatit velmi drahé právníky, rozbít argumentaci a výsledek se nedostavuje. My jsme samozřejmě v tržní ekonomice. Přece ten řetězec, a v tom potravinářství je to asi nejčistší - je nějaký zemědělec, který vypěstuje, chová tu surovinu, pak je zpracovatelský průmysl a pak to někdo prodává. Tato činnost generuje nějaký zisk, to ano. Ale není úplně zřejmé, kolik procent toho zisku dostane ten zemědělec, kolik dostane zpracovatel a kolik dostane ten, který dělá finální prodej. Takže kritiku bych očekával, ale kritiku pozitivní, že by bylo řečeno, že touto cestou to nejde, ale musíme jít na to nějakým jiným způsobem, který povede k žádoucímu efektu. Samozřejmě myšlenka, že by to mohlo být i mimo zemědělství, mimo potravinářský průmysl je zcela legitimní. Nicméně toto začalo v zemědělství, jak už jsem tady říkal. Já jsem to předkládal před osmi lety jako ministr zemědělství. V této oblasti to začalo a není důvod to v této oblasti nezkusit, protože v této oblasti je to nejčistší. Je tam ještě jedna věc, kterou bych rád dodal vedle všech těch problémů se záruční dobou, neplacením faktur. Ty velké firmy vědí, ty střední a ty malé často nevědí. Čili z těch všech důvodů si myslím, že předkládání tohoto zákona má smysl. Je legitimní diskutovat, co s tím uděláme, a je dokonce i legitimní udělovat nějaké pokuty. Ale tato míra se nepředpokládá a samozřejmě došlo by k přezkumu jako ve všech ostatních případech, protože ty firmy se skoro vždycky odvolají.
Děkuji panu ministru Janu Mládkovi. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.
Mohl byste mi prosím říct nějaký obor s nějakým finálním produktem, kde je to jinak? Prostě někdo udělá železné ingoty, někdo vyválcuje plech, někdo z toho plechu udělá karosérii na auto a dealerové to potom prodávají. Já nebudu obtěžovat jakýmkoliv jiným oborem, ale těžko si umím představit nějaký, kde je to jinak, pokud neprodáváme čisté suroviny. Je zajímavé, že tímto nápadem čas od času socialisté obtěžují výlučně v tom řetězci, který se týká potravinářských produktů, a nikde jinde. Ale to evidentně nefunguje. Zákazníci jsou zjevně nekompetentní.
Nyní tedy paní poslankyně Balaštíková. Ale přednostní právo je pro pana zpravodaje, čili pan zpravodaj se hlásí do rozpravy. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já mimo svou roli zpravodaje musím reagovat prosím.
Pokud chcete vystoupit jako zpravodaj, samozřejmě můžete vystoupit kdykoliv. Tak potom v řádné rozpravě prosím, pane zpravodaji.
Naopak. V takovém postavení se nacházejí dominantní soutěžitelé na trhu, přičemž jsou aplikována obecná soutěžní pravidla, například v Rakousku, nebo existují specifická pravidla pro vymezení dominantního postavení na určitém segmentu trhu, například v Lotyšsku a Finsku. V roce 2010 byla zřízena odborná platforma pro smluvní praktiky mezi podniky, která v roce 2011 vydala soubor zásad a příkladů poctivých a nekalých praktik ve vertikálních vztazích v rámci potravinového dodavatelského řetězce. Vláda však tuto změnu po doporučení Legislativní rady vlády neschválila a zákon tak směřuje pouze proti nekalým praktikám obchodních řetězců. K dosažení toho účelu, který jsem popsal, jsou součástí novely zejména následující úpravy.